Děkuji za slovo. Tak samozřejmě ono je to celkem průhledné, že ta strategie je obstruovat a moc se u toho nenadřít, takže nejjednodušší, co člověk může dělat, je klást různé dotazy, aby část toho času vykryli i koaliční poslanci. Tomu já samozřejmě rozumím, také jsem byl v opozici, takže beru to, že to je v pořádku. K těm dotazům, co tady zazněly. Další dotaz byl k tomu, jak komunikovat s úřadem pro dohled. Já vycházím z toho, že jsem byl pozván na jednání kontrolního výboru, kde se probíral můj pozměňovací návrh. Takže ta schůzka proběhla úplně standardně. Ty náklady jsou myslím obsaženy a rozepsány tak, jak úřad dodal podklad přímo na jednání kontrolního výboru, takže doporučuju se obrátit na členy kontrolního výboru. Tak vzpomeňme si na to, že vaše vláda předkládala několik protiústavních zákonů. Já jsem prakticky přesvědčen, že tady je obrovský prostor pro jakoukoliv diskusi. Vy jste navrhli zkrácení doby na 20 minut. My jsme navrhli, aby se prodloužila diskuse dneska večer.

Pane poslanče Michálku, kdybyste si četl stanovisko vlády k tisku 110, tak byste si přečetl jednu ze základních výhrad - internetová média jste nezahrnul do svého návrhu. Takže internetová média podle Pirátů neovlivňují veřejné mínění.
Příště nebudu takto benevolentní, opravdu to bylo velmi napřímo, to oslovování. Poprosím paní poslankyni Helenu Válkovou, poté se připraví paní místopředsedkyně Klára Dostálová.
Já tady vlastně na mikrofon vedu takovou debatu s panem ministrem pro legislativu Šalomounem a jsem za to na jedné straně ráda, je to pravda, na druhé straně si myslím, že bychom si to mohli říci i někde jinde. Takže to jsem chtěla, aby tady zaznělo.
Se svou faktickou nyní vystoupí paní místopředsedkyně Klára Dostálová.
Děkuji moc za slovo. Já, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, bych ráda panu kolegu Michálkovi opravdu chtěla trošku domluvit do duše, aby to nedělal. Načítáte to na poslední chvíli, a pokud je vaším argumentem třeba i čerpání evropských fondů, tak tomu tak není. A stanovisko, které bylo na vládě - všechny požadavky Evropské komise v této oblasti byly ze strany ČR splněny a předcházení střetu zájmů je tak v postupech jednotlivých řídících orgánů řádně nastaveno. Další riziko. Riziko pozastavení plateb ze strany Evropské komise z důvodu vazby na svěřenský fond. Takže dávat nějaké takovéto přílepky k zákonu takto nahonem místo toho, aby se řešil normální zákon o střetu zájmů, pokud cítíte nějakou potřebu, je skutečně nadbytečné a chtěla bych - a já to samozřejmě rozeberu ve svém projevu, doufám, že se na mě i dostane, kde detailně rozeberu všechna ta horizontální rizika právě ve vazbě na evropské fondy. Tak ani tady tu oporu nemáte.
Já děkuji za dodržení času i za to, abych promlouvala do duše, já takto to vyřizuji. Ještě pro informaci, poté pan poslanec Jan Volný, ať ví pořadí.
Vaším prostřednictvím, já se musím vyjádřit k tomu, co tady řekl pan poslanec Michálek, kdy hovořil o kontrolním výboru, že se to tam projednávalo. Je to pro vás nevýhra. Vy jste to neobhájil ani před svými koaličními partnery.
My máme právo se ptát. Když jste vytáhl církevní restituce, ano, to byl pozměňovací návrh, který se týkal toho, aby se z toho platila daň z příjmu. Proč ne? To je přece regulérní. Mluvím o náhradách. A to, že se má platit z něčeho daň z příjmu, jsem považovala jako ministryně financí za legitimní. Takže to nesrovnávejte. Z této své hry proti jednomu člověku? Vyvodíte politickou odpovědnost? Na to se ptám. Jednoduchá otázka, věřím, že bude jednoduchá odpověď.
A je to skutečně jenom důsledek toho, že se to dalo na poslední chvíli, v poslední minutě druhého čtení, a nebyla v podstatě možnost o těchto věcech diskutovat. Legitimní by bylo, kdyby se to normálně dalo na výbor, projednalo se to a možná výbor by pana poslance trošku usměrnil a říkal o. k., pojďme to řešit, ale samozřejmě v zákoně, který tomu přísluší, pojďme to podrobit debatě. To a priori neznamená, že by to všichni hned odmítali. Může to mít nějaké legitimní ratio, ale musí se to řádně projednávat. A doslova napsali: Zařazení nové kompetence úřadu do zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích je neorganické, neboť s vlastní materií tohoto zákona jinak nesouvisí. Pak tam samozřejmě dále rozvádějí, že prezidenta republiky lze sice zařadit mezi veřejné funkcionáře a uložit mu v této souvislosti povinnosti, za jejich porušení však nebude možné prezidenta republiky vzhledem k jeho široké imunitě postihnout. Prostě těch problémů tam je celá řada. Není to žádný materiál, který by si Dostálová někde vymyslela, je to materiál vlády, který se samozřejmě tímto zabývá. A ten materiál, pokud byste si ho chtěli najít, měla vláda na jednání začátkem dubna a jmenuje se Zpráva o rizicích a opatření implementace fondů Evropské unie. V rámci tohoto materiálu je příloha, která se jmenuje Registr horizontálních rizik. Zároveň Evropská komise stanovila pro Českou republiku opatření pro eliminaci tohoto rizika. No a pak se tam dočtete, jaký je postup plnění opatření. A první, co se dočtete, je zeleným písmenem "splněno". V návaznosti na požadavky Evropské komise došlo v oblasti střetu zájmů k následujícímu: Všechny řídící orgány programu upravily problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Ministerstvo financí, auditní orgán, poskytl všem řídícím orgánům příklady vhodných postupů a dobré praxe v oblasti střetu zájmů. V návaznosti na uvedené stanovisko ověřilo Ministerstvo financí, auditní orgán, nastavení a funkčnost upravených řídicích a kontrolních systémů všech operačních programů. Ministerstvo financí, auditní orgán, dále prověřil 12 projektů v operačním programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost. Dále došlo k úpravám relevantních informačních systémů, například evidence skutečných majitelů, jejichž výsledkem je snadnější přístup k potřebným informacím. Další opatření na eliminaci rizika bylo udržovat efektivní spolupráci v oblasti předcházení střetu zájmů při poskytování dotací s využitím technického vybavení informačního systému evidence skutečných majitelů. Správcem tohoto opatření je Ministerstvo spravedlnosti a národní orgán pro koordinaci. A co myslíte, že tam je za slovo? Zeleně splněno. Byla vytvořena webová služba, která umožňuje přenos dat z evidence skutečných majitelů do systému poskytovatelů dotací. Vždy k 20. dni v měsíci je provedena kontrola seznamu veřejných funkcionářů příslušným pracovníkem oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů Ministerstvu spravedlnosti. Seznam je rovněž aktualizován i mimo uvedený termín dle potřeby a dostupných informací. Rovněž je připraveno spolupracovat s národním orgánem pro koordinaci a Evropskou komisí na zprostředkování metodické podpory řídících orgánů v této oblasti.
Je to v případě veřejného funkcionáře vlastnícího média, jinak mu až do okamžiku prodeje ta právnická osoba nesmí vyplatit podíl na zisku. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu." Respektujme proto prosím ústavní právo. Tyto excesy jsou zbytečné a nevhodné. Jsem přesvědčený, že v případě přijetí tohoto zákona, včetně přílepku, tedy pozměňovacího návrhu poslance Michálka, se bude tímto zákonem zabývat Ústavní soud.
Paní poslankyně Mračková Vildumetzová a poté pan poslanec Mašek, paní poslankyně Zuzana Ožanová. Máte slovo.
Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Asi možná chápu, protože Ministerstvo spravedlnosti nevede hnutí STAN, tak proto asi tak chce, aby úřad měl nějakou další činnost. Ale my pořád opakujeme, že pokud byste chtěli s takovýmto návrhem přijít, tak ho přineste do zákona, do kterého patří, a to je zákon o střetu zájmu. A pokud by někdo měl toto vykonávat, tak je to Ministerstvo spravedlnosti v rámci registru oznámení, který dohlíží na střet zájmu. Pane ministře, nechal jste si vzít informační systémy veřejné správy do Digitální informační agentury, vaše počínání v mnoha věcech podle mého názoru je nekompetentní a nezvládáte to. Já vás prosím, naposledy žádám a prosím, odpovězte mi na moji otázku.
Děkuji. A prosím dalšího z přihlášených, s faktickou pan poslanec Mašek. Prosím další přihlášenou, paní poslankyni Ožanovou, a připraví se pan poslanec Vondráček. Využiji zatím čas pro omluvy.
Děkuji, vážený pane předsedající. Navážu na kolegyni Mračkovou Vildumetzovou a na kolegu Michálka. Na to jsem se ho minule ptala, jestli o tom ví pan ministr financí, když vyhlašujete úsporný balíček a chcete navyšovat počet funkčních míst a chcete zvyšovat počet úředníků, tak to nějak s tím úsporným balíčkem nevím, zda myslíte vážně. Možná to myslí pan ministr financí vážně, ale ne pan ministr vnitra. Víte, já se domnívám, že bych měla pomoct vládní koalici s jejím úsporným balíčkem, aby se nenabírali tak rychle noví lidé. Je to také z toho důvodu, že to bude svým způsobem počátek dalšího volebního období a nezasáhne to do tohoto volebního období. To znamená, aby ti lidé, kteří budou kandidovat, byli připraveni na tuto změnu zákona. A opravdu úspory, tím, že přijmete další lidi, abyste kontrolovali jednoho člověka? Tak to je opravdu trefa!
Děkuji. Poprosím pana poslance Radka Vondráčka. Připraví se paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Brázdil.
Děkuji. Ale on jak tady popisoval to stupňování toho, jak se koalice brání obstrukcím, tak říkal, že pak dojde k tomu výjimečnému hlasování. A poslouchejte mě, prosím, vy všichni, zbytku koaličních poslanců. To není výjimečné, to je nezákonné hlasování. Ten Ústavní soud to opakovaně řekl. Pouze u toho rozhodnutí, když se řešilo EET, tak řekl, že tam neshledává tu intenzitu, že by to bylo i narušení ústavnosti. Ale kdo si ten nález četl, tak je tam dovětek, větička, že je to také ale proto, že navrhovatelka, což tehdy byla skupina poslanců nyní koaličních stran, tu myšlenku nerozvedla a nevěnovala se tomu, nerozepsala to, a proto to ani ten Ústavní soud neřešil. Ale od té doby Ústavní soud několikrát řekl, že je to nezákonné. A vy v tom pokračujete a zase budete nezákonně hlasovat, ale v tomhle případě o přílepku, který byl načtený na poslední chvilku ve druhém čtení, poslanecký, který nebyl řádně projednán, a to je ten výsměch legislativnímu procesu v České republice. To je to, co tady ještě nebylo. To je to naprosté novum. A opravdu si nikdo z vás neuvědomujete, nejste tady už nějaké roky, že se tady všechno každému vrátí? My jsme nechtěli zvolit pana Baxu jako předsedu školského výboru, teď nevím, jestli my se dočkáme někdy svého nového předsedy školského výboru. Všechno se vám vrátí.
Ale vy dobře víte, o kom mluvím, a zítra to tady určitě ještě otevřeme. To bych všechno bral. Tam alespoň víte, na čem jsme. Třeba Lidovky nebo Lidové noviny dostaly nejlepší hodnocení v klíčových parametrech. To není můj názor. Kdybych ho řekl já, tak se mi vysmějete.
Dobré poledne, nebo popoledne, vážené dámy, vážení pánové. Na druhou stranu je asi legitimní se ptát, proč vlastně řešíme přílepek, když máme na stole připomínky k úplně jinému zákonu. Tam samozřejmě chápu zásah pana ministra, že se v rámci koalice tyto nekolegiální věci nedělají, tak tomu rozumím. Ale určitě se ještě k těm připomínkám Ministerstva vnitra dostanu. Tak jsem se ještě podívala na to, jestli tím pan poslanec vlastně neřeší například problematiku čerpání fondů. K tomu tady máme úplně jiné mechanismy, které jsme i představili Evropské komisi. Já se znovu musím ptát, proč se tyto věci dějí, když už to má Česká republika ošetřeno? Pozměňovací návrh je samozřejmě z našeho pohledu i protiústavní. Zároveň je potřeba přiznat, že chybí vymezení některých pojmů. Prostě nikdy. To jsou úplně špatně pojaté ty pojmy jako takové, protože to vyplývá právě z té pozice zakladatele. Prostě nikdo jiný jím být nemůže. Takhle to prostě není možné dělat. Podle nás ta nezákonnost spočívá i v narušení správních postupů. Toto oprávnění je svěřeno účastníkům řízení.
A než přijde paní poslankyně, jedna důležitá zpráva, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A to je přesně to, co jsem tady říkala - je to nesystémové. Ten pozměňovací návrh, který tam byl načtený - a to je to, co tady říkám celou dobu, pan poslanec Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího, čeká v bloku a vždycky jakýkoliv zákon, byť by něco připomínal, tak to tam načte, ten pozměňovací návrh. Já bych ráda, kdyby pan poslanec Michálek spíš udělal tu systémovost. Takže pokud chcete kázat vodu, nemůžete pít víno.
A prosím další přihlášenou, paní poslankyni Ožanovou. Připraví se pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Vích.
Vážený pane předsedající, budu reagovat na pana předsedu klubu TOP 09, pana Jakoba, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Není pravdou, že bychom se dozvěděli o tom, že chcete utnout hlasování, až na grémiu. Pokud by se to ani tehdy nepodařilo, tak ten navazující pátek už bychom přistoupili k tomu, že se stanoví pevný hlasovací čas na tento návrh zákona, aby se ho skutečně podařilo doprojednat. Děkuji za pozornost." V té době bylo myslím přihlášeno pouze sedm lidí do rozpravy, a přesto toto zaznělo. Takže já se ptám, opravdu to je demokratické? Jak dlouho už se bavíte o tom, že utnete tu debatu?
Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Já jsem si teď četl sociální sítě a ono to není moc srozumitelné, což tady koalici vyhovuje. První čtení, jak už bylo řečeno, první i druhé čtení, bylo do půl hodiny. Teprve poté, ve třetím čtení, jsme to probírali, nebo probíráme, tři hodiny. Ta totiž, ta naše vystoupení, nastala v momentě, kdy tady zcela neortodoxně dal kolega Michálek tři minuty před koncem druhého čtení přílepek, který sem vůbec nepatří. A ta debata se nemohla vést ani v prvním, ani ve druhém čtení. A vy jste i přesto vlastně ty možnosti obrany koalice dali do jednoho rozhodnutí - omezíme vám čas, a ještě to dáme na pevný termín. Takže vy jste nepočkali, jestli tedy někdo bude mluvit dlouho, krátce a tak dále. Stejně. Že vám to není blbý!
A s vámi trochu souhlasím, že jsem byl ministrem na ministerstvech, která dnes vedou tři ministři. Fajn, dobře, ale obhájím si své výsledky a nemám problém se postavit ani proti panu Síkelovi, ani proti panu Kupkovi, ani proti paní Langšádlové. A bez problémů si obhájím své výsledky proti jejich současným výsledkům. Podstatné je to, že jsem neměl ani jednoho politického náměstka, cíleně jsem ho neměl. Moji následovníci jsou tři ministři, mají šest politických náměstků a tu práci nedělají lépe. Já neříkám, že to jsou všechno špatní lidé, mnoho z nich znám a považuji některé z nich za slušné lidi. Ale to ještě neznamená, že to je nezbytně nutná výkonová složka toho státu. Prostě jste využili té situace a dali jste si je tam. Máte tři nové ministry navíc. Nic proti těm ministrům ve smyslu jakéhosi lidského. Nic se nestalo. Máme ještě ministra pro Evropskou unii. Podle mě to je zbytečné, ale dobře, tak připusťme, že by se to dalo asi zdůvodnit. Já vím, že mi řeknete, na tom neušetříme mnoho. To je fakt. Ale štvete tím ty, které nabádáte k tomu, aby šetřili. Vždyť si to snad uvědomujeme. Ano, zvedáte daně, naštvete tím lidi, nutíte k úsporám, naštvete tím některý lidi. A není jich málo. To je ta hlavní podstata a to je to, co neštve jenom mě. Já bych mohl mít dobrý pocit z toho, že se vám nedaří, ale já ho tedy moc dobrý nemám, protože jednou se bude muset tohle všechno napravovat. Takže signál jsme vyslali, pane premiére. Všem úspěšným lidem, všem podnikatelům, kteří třeba uvažovali o vstupu do politiky, tak jim vzkazujeme to, že kdybyste tam náhodou vlezli, do té politiky, a stali jste se, což je docela pravděpodobné, členy opozice, protože chvíli budete nahoře, chvíli budete dole, tak vaši političtí oponenti na vás zakleknou a skrze nenápadný pozměňovací návrh vás donutí třeba prodat část vašeho majetku. Takže já vám přeju hodně štěstí, všem těm, kteří uvažujete o tom vstoupit do politiky. Pro mě je to fakt nepřijatelné. A teď to opravdu neříkám jenom jako opoziční politik, i když pochopitelně toho trochu využívám jako opoziční politik. A kdo bude tedy další? Tak dnes jdeme proti poslanci, který prostřednictvím svěřenských fondů, což bylo povoleno, vlastní média. Proti právníkům to uděláme třeba? Vždyť přece i oni uplatňují paragrafy, které zde ve Sněmovně vytváříme. Prakticky každý. Já beru, že se bojuje v té Sněmovně. Chápu naprosto to, že... já nevím, nám tady vyčtete jednou to, že tady nejsme v té Sněmovně, pak že děláme obstrukce. My vám zase vyčteme, že, já nevím, močíte na ambasádu. Tak to na každou takovouhle věc, která se nám nelíbí, začneme vymýšlet změnu zákonů. No, máme tady nedostatek léků, nedostatek míst ve školách, to jsou vážné věci. Neříkám, že za všechno můžete vy. Ale jsou věci, které jsou samozřejmě dlouhodobého charakteru, a to se tady má řešit. To očekávají lidé, že zde budeme od rána do večera diskutovat. Co zde diskutujeme dneska?